A nejsou rovné, taky jsem panu ministrovi říkal, už proto, že je ten počet ohraničen na patnáct. Pro těch patnáct prvních, co se přihlásili. Co byste dělali jako rodiče těch, co už se nedostali? Řekli byste "to je v pohodě, to je jedno, my to nějak zvládneme, je to všechno, jak má být"? Na úvod uvádím, že jsem chtěl děti na prvním stupni do školy vrátit co nejdřív z mnoha důvodů. Za čtvrté předpokládám, že povinná školní docházka tu není samoúčelně. Nicméně podmínky, které ministerstvo stanovilo a škola implementovala, mě dost odrazují. A nemyslím si, že je to chyba školy, která jen pracuje se zdroji, které má. Děti budou ve skupinách nikoliv podle tříd, ale podle požadovaného odchodu, a to napříč ročníky. Pedagog či asistent bude pomáhat dětem s plněním úkolů, které by jinak dostaly na doma. Moje dítě ty úkoly má doma hotové do hodiny. Chci vědět, co bude ve škole dělat ten zbylý čas. Nevím, jak budou snášet nový dočasný kolektiv. Mít roušky ve třídě - dvě na den, no paráda. Ono pořádné větrání by možná udělalo lepší službu. Obědy budou nejspíš studené. A ještě domněnka na závěr. V daném kontextu uvažuji, končí ten pisatel, že nechám děti doma a budu pokračovat v domácí výuce, která je mimochodem výrazně efektivnější, a děti mi rostou před očima. Nicméně chudáci děti ze sociálně znevýhodněných lokalit. Já chápu, že generálů je vždycky mnoho, ale k zamyšlení by to mohlo sloužit. Ale opravdu takový ten mezikrok, prostě styl chytrá horákyně, se nehodí úplně pro všechno.
Nebyla to moje ambice. Chtěla jsem, abychom tady skutečně řešili faktické věci, které zajímají naše ředitele. A nezlobte se, kdybych bývala byla věděla, že to takhle dopadne, tak bych tady obešla klub ANO, aby podpořil můj návrh, abychom jednali do devíti.
Děkuji za slovo. To byla ta úvaha. Pokud samozřejmě všichni měli dostupnou techniku, má smysl tam dělat čtyřhodinové on-line lekce.
A za ten přístup, pane ministře, k tomu, že přehodnotíte možná ty speciální školy, tak za ten děkuji. Někomu jsou jasná. Jestliže je cílem, že děti mají být na vzduchu a nepotkávat se s občany, tak nemusíme řešit, jestli mají být na vlastním pozemku, nebo na cizím. Zároveň by mě určitě zajímalo i takové zdravotní kritérium, které dovoluje až 28 dětí v mateřské škole, maximálně 15 dětí na prvním stupni a žádné na druhém - tedy krom devátých tříd. A tady i ředitelé školy by potřebovali trochu poradit, aby nenastavili kritéria, která jsou diskriminační. Může takovým kritériem být věk dítěte? Nebo musí být kritériem, že musí losovat? Tohle ten materiál, ten manuál neobsahuje.
Nyní vystoupí pan poslanec Martin Baxa a jako poslední se připraví v tuto chvíli pan poslanec Jiří Mihola.
Oni jsou to zkušení praktici, kteří se museli s těmito situacemi vyrovnat. Prostě omezené skupiny dětí, které se na základě často velmi obtížně uskutečnitelných kritérií do těch škol dostanou, tam budou trávit nějaký čas. A je otázka, jestli to je, nebo není smysluplné. A mimochodem tento systém neřeší ani to, co je podle mého názoru velkým problémem dnes. Je to to, že děti prostě školu potřebují. Ale zase prostě někteří rodiče volají po tom, že by se školy měly otevírat více, a znovu uvádějí ty důvody a tak podobně. Ale fakt si myslím, že ten hybridní stav není správný. A to chci jenom podotknout to, že už nevolám po tom, aby se obdobným způsobem otevřely střední školy, protože tam ten rychlý sled zkoušek, které budou muset na těchto školách zvládnout, státní maturity, jednotnou přijímací zkoušku, profilové maturitní zkoušky, závěrečné zkoušky, by to velmi obtížně umožňoval.
Já bych teď zrekapituloval přihlášky. Pane poslanče Klausi, ještě momentíček, protože mám čtyři přihlášené poslance.
Děkuji za slovo. Já bych se jenom rád vyjádřil, co je vlastně nešťastné a co možná také generuje ty dotazy. A teď proběhne druhé kolo.
Pane ministře, nezlobte se na mě, ale mně ten způsob otevírání škol opravdu přijde, že odporuje zdravému rozumu. Ale věcný dotaz. A není jich málo.
Myslím si, že tady se snaží všichni to strašně komplikovat. Je to úplně zbytečné. Takže když je ten člověk mimo školu, tak má dodržovat obecná pravidla. Ta obecná pravidla prostě platí všude. Nevíme vůbec, jak dlouhá je inkubační doba - 14 dní. Který ten rodič dokáže, že to dítě to chytlo zrovna v té škole a zrovna na tom tělocviku?
Děkuji za slovo. Dvě reakce. První reakce směrem k ošetřovnému. Ano, samozřejmě by bylo lepší, kdyby ta informace byla známa dříve. Ale uznávám, že kdyby to bylo oznámeno dřív, tak to třeba z pohledu ředitelů odstraní řadu dotazů. Právě proto ten první stupeň je koncipován jako školní skupina. To znamená, že pro ten první stupeň je tam dopolední část, která je výuková, a do 16 hodin má probíhat neformální vzdělávání.
Já bych jenom doplnila pana ministra. Je to tak, jak řekl. A ani tak se někdy nedostává těch pedagogů. A tady je problém, že nám nepomůže ani pedagogické fakulta a jiné školy, protože by musely mít pracovní smlouvu s tou příslušnou školou. Nejde to řešit, a je to v pořádku, přece jenom jsou to lidé, kteří se mají starat o děti a musí na to mít nějaké vzdělání a musí to být osoby, které jsou prověřené. Je to také tím, že věkový průměr v těch našich školách je vyšší a bohužel řada těch pedagogů skutečně má objektivní zdravotní důvody a obává se o svůj život. Takže tam, kde fungují osvícené samosprávy, tak ty pedagogy vybaví štíty. My jsme třeba naše pedagogy vybavili štíty, aby se cítili bezpečně.
Rychlá reakce. Začnu poděkováním. A pokud je tam souznění mezi zřizovatelem a tím ředitelem, je to vždycky lepší. Neznamená to, že bych cokoliv házel na zřizovatele, ale prostě jelikož tam i z toho rozpočtového určení daní jdou nějaké peníze, tak to vždycky musí hrát ten orchestr dohromady, jinak to neladí. Co se týká těch pedagogů, nemohu než s vámi souhlasit. Ty školy se nezavíraly, že by se tam špatně učilo. Ty školy se zavíraly, protože byla nějaká epidemiologická situace. Patnáctky ve třídách a dítě po jednom v lavici nejsou českým výmyslem. Udělejte si screening nebo si ho nechte udělat v rámci poslaneckých klubů v jednotlivých evropských zemích. Když se podíváte, jak Dánové otvírali, ano, otvírali dřív, ale otvírali mateřské školy a první stupně, neotvírali druhý stupeň. To znamená, každý se s tou situací popasováváme a dáváme ten scénář a balancujeme nějaké riziko návratu epidemie, tak to vnímám já.
Helejte se, ale já jsem 21 let učil a seděl v té škole. Tak stejně všichni, kdo spolu kamarádíte, sedíte na obědě bez roušek, bavíte se, i toho 16. března, kdy jsme se ještě všichni báli. Vždyť ty děti se těší na ty kamarádky, no tak budou spolu.
Tak prosím, máte slovo.
Moje manželka je učitelka, první stupeň, nastupuje učit do školy příští týden. Zbývající část třídy bude muset dále vzdělávat přes dálkové vzdělávání. Do toho je problém, že ne všichni mají doma dostupné digitální zařízení, dostupná data. A já si kladu otázku, jestli třeba tohle není možné nějakým způsobem zohlednit. Mně by to dávalo logiku. Díky.
Nyní s přednostním právem vystoupí pan ministr Robert Plaga a připraví se pan poslanec Lukáš Bartoň. Prosím, máte slovo.
Ano, vyvíjí se to. Ale ať jsem konkrétní. A ta pomoc spočívá v následujícím.
Dobrý večer, dámy a pánové.
Prosím.
Já v reakci na svého kolegu pana poslance Hrnčíře vaším prostřednictvím. Každá škola, každý ředitel si může určit, kdy budou děti nastupovat do školy. Tohle není nikde dáno, že to je striktní. Na Praze 2 máme jednu ze základních škol, která začíná výuku v 9 hodin. Je to Základní škola Londýnská. Takže tohle je skutečně v pravomoci příslušného ředitele.
Prosím, máte slovo. Tak já si zjednám pořádek, ano prosím.
Akorát jste také ústavní činitel a teď je krize a to vyžaduje nějaké rozhodnutí. Tak prostě vy jste zodpovědný za kvalitu vzdělávání v České republice, tak se k tomu nějak postavte. Protože to, co jste předvedli v těch základních školách, je totální chaos.
Ale ona ta ochrana paní poslankyně Černochové byla naprosto věcná a já bych ji podepsal. A je mi úplně jedno, že je z jiné strany, protože se na to dívala pohledem zřizovatele, pohledem někoho, kdo tu školu zná, kdo s tím ředitelem mluví a kdo ví, co se v té škole děje. Já věřím v to dobro v české vzdělávací soustavě a věřím v ně právem. Jsou to všechno věci, které se nějakým způsobem odvíjejí. A v této nouzové situaci se odvíjejí i od personálních kapacit té školy a ta škola to organizuje s nejlepším vědomím a svědomím v té situaci.
To je první důvod toho posunutí. A vidíme, že ta rychlost někdy vede skutečně k chybám.
Děkuji paní poslankyni Věře Kovářové. Máte slovo.
Každopádně pokud se většina Poslanecké sněmovny shodne, budeme to akceptovat.
Děkuji panu poslanci Tomáši Martínkovi. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji. Nejprve krátkou reakci na pana poslance Martínka. Základní ukazatele - příjmy, výdaje, saldo - ve Sněmovně nejdou změnit pozměňovacími návrhy. To lze buď schválit, nebo je vládě vrátit a ustanovit lhůtu, dokdy je má předělat, přičemž nejkratší lhůta je 20 dnů. Je to jeden z důvodů, proč bych ten zákon podpořil, ale neudělám to. Neudělám to, protože jste si protlačili stav legislativní nouze.
Jakékoli ekonomické predikce jsou v tuto chvíli samozřejmě dosti složité. Proto my jsme i na klubu o tom debatovali. A s tímto jsme ochotni tento návrh podpořit.
Děkuji za slovo. Takže to si myslím, že je časově zvládnutelné. Tak jenom jsem chtěla říci, že ten návrh harmonogramu je připraven. Když tento zákon bude schválen, tak bude předložen do Poslanecké sněmovny.
Řekla to úplně přesně. Sociální demokraté podpoří toto prodloužení termínu.
Obecnou rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova. Paní ministryně má zájem o závěrečné slovo po obecné rozpravě.
Proč jsem to navrhla na vládě a vláda takhle schválila jednomyslně ve stavu legislativní nouze? No, pan předseda Kalousek tady jmenoval ty důvody pro legislativní nouzi. Já si myslím, že je relevantní argument hospodářských škod, to znamená, že jestliže nám chybí údaje z reálné ekonomiky, které jsou podstatné pro konzistentní makroekonomické a daňové predikce, které jsou rozhodné pro návrh státního rozpočtu, tak v podstatě není možné připravit zodpovědně rozpočet. Takže to byl ten důvod, proč se to předkládalo ve stavu legislativní nouze.
Do rozpravy se ještě přihlásila s přednostním právem paní ministryně Maláčová a dále se hlásí z místa pan poslanec Skopeček.
Toto je část A, kdy pomáháme firmám, které mají problém s likviditou, ale nebyly koronakrizí tolik zasaženy, tak jim pomáháme a umožňujeme odložit platby sociálního pojištění. A takovéto vysoké částky, pokud bychom tam nedali ten úrok a odkladu by využily všechny firmy, protože by to bylo velmi výhodné, i když nejsou zasaženy koronakrizí, by pak samozřejmě měl dopad na státní rozpočet. Samozřejmě by to bylo jenom posunuto v čase, ale přesto bychom si takto podsekli příjmy státního rozpočtu. Říkám to úplně otevřeně, je to výhodná půjčka na několik měsíců. To znamená, je potřeba to vnímat v kontextu.
Nyní vystoupí v rozpravě pan poslanec Jan Skopeček a připraví se pan poslanec Válek.
Skutečná pomoc trhu práce v České republice, který samozřejmě bude ve stále větší tenzi, by byla, pokud bychom snížili u nás v rámci vyspělých zemí OECD téměř rekordně vysoké odvody za práci, které platí zejména zaměstnavatelé za své zaměstnance. Ale o tom jsem nechtěl mluvit. Nerozumím tomu. Tak to nazývejme pravými jmény a neříkejme, že pomáháme podnikatelům.
Děkuji. Pan poslanec Vlastimil Válek, v tuto chvíli poslední přihlášený v obecné rozpravě.
Děkuji, pane předsedající. Nicméně ty školky reálně byly zavřené na mnoha místech už v dubnu.
Děkuji. Takže dostáváme to na jednu kolej, děláme stejný režim pro všechny a dáváme tam vážné důvody, které specifikujeme v tom pozměňovacím návrhu, proč by měl nárok na ošetřovné trvat. Uvedu některá čísla. Česká správa sociálního zabezpečení platí za svozy v hotovosti zhruba 6 milionů korun ročně.
Rádi bychom paní ministryni důvěřovali, ale když ona se neúčastní, jak i sama potvrdila, tak se trochu obávám, jaký vliv tam Česká republika vlastně má na to přerozdělování, a obávám se, aby vládě nechyběly všechny potřebné informace. Takže z tohoto důvodu navrhuji Informaci ministryně financí o vyjednávání prostředků pro oživení české ekonomiky na úrovni EU.
K pořadu schůze je dále přihlášen pan poslanec Lipavský.
Tak to rozhodně strategickou firmou nejsou, je to určitý zbytek zašlé slávy Československých aerolinií, nebo ČSA, a charterové aerolinky do dovolenkových destinací. Není tam strategický význam pro Českou republiku. To je naprostý nesmysl. Ale letadla Smartwings jsou servisovaná ve společnosti Avia Prime, kterou z poloviny vlastní fond Hartenberg. Tak si asi nemusíme říkat, kdo je koncovým beneficientem tohoto fondu. A bavíme se o penězích českých daňových poplatníků. Takže já navrhuji tento bod a věřím, že ho podpoříte, abyste nám mohli vysvětlit, jak to tedy bude. Děkuji za pozornost.
Děkuji. S přednostním právem pan předseda Kalousek.
Děkuji za slovo. Prosím, dovolte mi, abych podpořil návrh pana poslance Lipavského. To byly tři možnosti, žádné jiné nebyly. Oni do toho chtějí zatáhnout státní peníze.
Vážené kolegyně a kolegové, já pro vás mám návrh nového bodu této schůze, návrh hovořit o řešení pro ty skupiny lidí, na které se při současné krizi zapomnělo. Je to něco, co tady za Piráty zmiňujeme opakovaně. Ale stále tady zůstávají desítky a desítky tisíc lidí, kteří pracovali na dohody, odváděli pojistné a nedostali ani malý kompenzační příspěvek a jsou v dost velkém průšvihu, mnozí z nich. Stejně tak tato vláda bohužel zapomněla řešit složitější skupinu, a sice lidí pracujících na živnostenský list, kteří mají zaměstnanecký úvazek.
Prostě to je realita - možná, že se dnes dovíme, co se vlastně na té vládě stalo - a vyhodila ze zákona návrh na skutečnou pomoc, což je snížení odvodů, a podnikatele tímto způsobem podle mého názoru hodila přes palubu. Já si skutečně myslím, že to je podvod na podnikatelích a na podnikatelském sektoru, protože podle těch důvodových zpráv z toho původního zákona jste si mohli přečíst, že je upřímnou snahou skutečně tomu sektoru pomoci. Myslím si, že vláda lhala, když slibovala podnikatelskému sektoru účinnou pomoc. Jsem přesvědčen, že lhala, když slibovala snížit finanční břemeno, které nesou zaměstnavatelé bez ohledu na obrovské ekonomické ztráty. A myslím si, že neříkala pravdu, když tvrdila, že chce zajistit sociální jistoty zaměstnanců, protože hrozí propouštění. Toto vše si můžete přečíst v důvodové zprávě. Vláda zaměstnavatelům pouze předhodila ohlodanou kost. A ten finální vládní návrh je výsměchem a podle mého názoru v praxi vůbec nikomu nepomůže. Proto přicházíme s vlastním návrhem, protože chceme českým firmám a zaměstnavatelům pomoci nejen slovy, ale i rozumnými opatřeními, která jim pomohou přežít v podstatě tu současnou situaci a zachovat pracovní místa. Vycházíme z návrhů podnikatelského sektoru. Navrhujeme úplné odpuštění penále a současně stanovujeme podmínky, za nichž lze sociální odvody snížit. Všem zaměstnavatelům chceme snížit odvody o 20 % za měsíce květen a červen;
Děkuji za slovo, pane předsedající. A děkuji za podporu tohoto pozměňovacího návrhu.